Ještě závěrem k webovým stránkám ministerstva. Já jsem se vás ptala, zda je možné, aby Ministerstvo zahraničních věcí na státy, které by se jim případně jevily pro občany České republiky z hlediska vysokého počtu odebíraných dětí jako rizikové, upozorňovalo na svém webu obdobně, jako upozorňuje na jiná specifika jednotlivých zemí. Zdůrazňuji slovo jednotlivých. Vy jste mi dal odkaz na stránku týkající se obecně péče o děti v zahraničí. Obecně v zahraničí. Není tam jediná zmínka o situaci v Británii, není tam jediná zmínka o situaci v Norsku. Žádná taková zmínka není ani na stránkách věnovaných konkrétně Norsku a konkrétně Británii. Jinými slovy, čeští občané hodlající se dlouhodobě usadit v Norsku či Británii nemají šanci z webu Ministerstva zahraničních věcí zjistit, že pravděpodobnost, že jim tam budou odebrány děti, je o několik řádů vyšší než pravděpodobnost, že se jim totéž přihodí v České republice, a že děti jsou v těchto zemích často odebírány vyloženě z malicherných důvodů a na základě nepodložených udání. Pane ministře, nechte vaše podřízené, ať to na web takto doplní, anebo si opravte svoji odpověď na moji čtvrtou otázku, protože neodpovídá skutečnosti. Děkuji za pozornost.
Čili teď bychom se zabývali touto záležitostí. Já myslím, že budeme projednávat tu záležitost věcně.
Já bych stál zřejmě jako on před soudem - a jaké mám tedy možnosti jako ministr, kdybych mu chtěl vyhovět? Jít pohovořit se soudcem a říci mu, aby rozhodl jinak? Já sám nejsem schopen nebo nebyl bych schopen v takové obrácené situaci samostatně zkoumat celou tu kauzu a dobrat se toho, na čí straně je pravda. Z Ústavy, z toho systému rozdělené moci já k tomu nemám vlastně žádné nástroje.
Není ani na jiném funkčním místě, není ani v zálohách, je prostě ve vzduchoprázdnu. A mě by zajímalo, paní ministryně, co s tím míníte konat, co s tím míníte dělat, jak se tato situace bude řešit.
Děkuji. Poprosím pana poslance Reného Čípa o jeho interpelaci na paní nepřítomnou ministryni Michaelu Marksovou.
Děkuji ještě jednou za slovo. Vážená nepřítomná paní ministryně, dovolte, abych vás interpeloval s problémem nedodržování zákoníku práce ze strany některých zaměstnavatelů a pracovních agentur. Z informací, které jsou nám médii předkládány, se nedomnívám, že by se jednalo o nějaké bagatelní problémy, ale spíše o často zavedený systém, který je využíván i jinde. Já se spíše domnívám, že touto problematikou jsou pověřeny úřady práce, Státní úřad inspekce práce a v případě v poslední instanci soudní aparát. Mohla byste nám dále sdělit, jaký počet těchto oznámení byl v roce 2013 těmito úřady řešen a s jakými výsledky? Zaměstnanci jsou také často nuceni firmami či pracovními agenturami již při nástupu do zaměstnání podepisovat pracovní smlouvy v takovém znění, že z toho zůstává rozum stát. Jaké máte informace o tomto problému a co hodláte podniknout pro zlepšení stávajícího stavu? Děkuji vám za písemnou odpověď.
Děkuji panu poslanci, jak sám řekl, bude mu odpovězeno písemně. Připraví se pan poslanec Stanislav Polčák.
Vážený pane ministře, problém, se kterým se na vás obracím, patrně není příliš znám ve velkých městech, ale podle mých informací je ve venkovských oblastech o to palčivější. Jde o nedostatek zubních lékařů, či snad lépe řečeno jejich nepříznivé rozmístění na území České republiky, které zásadním způsobem snižuje dostupnost jejich služeb, tedy specifického okruhu zdravotní péče. Důvody tohoto jevu jsou zřejmé. Absolventi stomatologie se na venkov příliš nehrnou a i jejich starší kolegové preferují zřizování svých ordinací ve větších městech. Zubní lékaři, kteří na venkově působí, stárnou a po jejich odchodu do starobního důchodu často není nikdo, kdo by je nahradil. Důsledky pro obyvatele menších obcí a měst jsou zřejmé. Jsou nuceni si hledat nového zubního lékaře, kterého často nenacházejí, a pokud ano, tak jsou nezřídka nuceni dojíždět do velkých vzdáleností. S ubíhajícím časem se problém prohlubuje. Vážený pane ministře, věřím, že se shodneme na tom, že problém nedostatku zubních lékařů je třeba řešit, a to neprodleně. Děkuji vám za odpověď.
Děkuji, paní poslankyně, bude jí snad odpovězeno písemně.
Tyto akce bývají již tradičně spojeny s ukázkami historické vojenské techniky a jsou mezi občany velice oblíbené. Naopak bychom měli v rámci zachování tradic tyto aktivity podporovat.
Děkuji panu poslanci. S další řádnou přihláškou pan poslanec Václav Klučka, který bude interpelovat nepřítomnou ministryni Helenu Válkovou, Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Ale proč tu nebyla žádná náhrada? Destabilizace - sice říkáte, paní ministryně, že ona není, ale mně se zdá, že něco špatného tady je.
S další interpelací měl být pan poslanec Daniel Korte, ten ale interpelaci stáhl pro nepřítomnost pana ministra. Následuje interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky, připraví se pan poslanec Stanislav Polčák, tentokrát na přítomného ministra Marcela Chládka.
Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo vlády, ať jste kdekoliv, já bych asi sám od sebe tady nevystupoval, protože stejně mi odpovíte tak, jak mi odpovíte, nicméně nedávno za mnou přišla moje třináctiletá dcera a ptala se mě, jak je to s tou vládou v Praze a že jsme odepsali Tibeťany. Prý souhlasíte s tím, že Čína obsadila Tibet a dělá si tam, co chce. Co byste udělal? Pomohl byste mu a možná dostal přes hubu, nebo se na něj jen tak díval a strachy nedělal nic? To je přece to samé. Pane premiére, mně se to nelíbí, co jste udělali a myslím si, že je to špatně." Možná že to probírali ve škole, nicméně je zvláštní, nad čím takovéhle holky přemýšlejí. Nicméně mám radost a jsem rád, že jsme s manželkou naši dceru vychovali dobře, a vás bych prosil o odpověď tak, aby tomu rozumělo i třináctileté dítě.
To, co jsme měli možnost se dočíst, je podle mého soudu velmi závažné. Podle Evropské komise je tomu ale jinak, z pohledu České republiky shledala podmínky transakce jako vyhovující. K opačnému hodnocení se nicméně před několika týdny přihlásil současný ministr financí, který uvedl, že stanoviska Evropské komise vycházela z neúplných podkladů, a proto je, jednoduše řečeno, nelze brát vážně. Vážený pane premiére, situace, kdy ministr financí vaší vlády na tuto otázku nahlíží diametrálně odlišně než vy, je velmi nešťastná už proto, že v případě, kdyby se potvrdilo, že Česká republika v důsledku nepodařené privatizace skutečně utrpěla škodu, není zaručen jasný postoj vlády k jejímu vymáhání. Ať už se podezření potvrdí, či nikoli, stávající nepřehledná situace mě v každém případě naplňuje značným neklidem a budu jen rád, když se vám jej podaří rozptýlit.
Děkuji za slovo. Ten dotaz tedy zní, jaké kroky chystá současná vláda, aby se lidem vyplatilo pracovat a nepobírat sociální dávky. Stačí mi body.
Přestože mám s ohledem na judikaturu nejvyšších soudů v podobných případech určité pochybnosti o tom, že by mohl uspět návrh vlády na přímé rozpuštění politické strany Ne Bruselu - Národní demokracie, nemyslím si, že to je důvod složit ruce do klína. Dosud patřilo k hlavním důvodům pozastavování činnosti politických stran nedodání formálních výročních zpráv a já jsem přesvědčen, že antisemitská vystoupení jsou tím důvodem nesrovnatelně závažnějším. Vážený pane ministře, dovolím si vás vyzvat, abyste v této věci neprodleně podnikl potřebné kroky. Demokratický stát nesmí být státem slabým, už vůbec ne tehdy, když má chránit práva svých občanů , kteří se počínáním pana Bartoše a jeho souputníků mohou cítit oprávněně ohroženi.
Z tohoto hlediska i mě zarazila a znepokojila informace o tom, že vychází na webových stránkách jakýsi seznam Židů, což považuji za velmi pochybnou aktivitu, mimochodem i z hlediska věrohodnosti podkladů, které jsou tam uváděny. Nepochybně je povinností vlády dbát o to, aby byla posilována tolerance ve společnosti, a k tomu se také vláda i ve svém programovém prohlášení zavázala. Konkrétně ke krokům, které jsou tady možné, které přicházejí v úvahu.
Odpovězeno jí bude písemně. Který tím pádem nemůže utéct a přenechat štafetu panu ministrovi školství.
Budu velice krátká. Pane ministře, už tady toho bylo řečeno hodně ohledně té Šumavy. Bylo zodpovězeno několik mých otázek, které bych vám pokládala, ale už jste na ně odpověděl předtím. Byla založena Charta Šumavy jako reakce na vytvořený tzv. plán péče o národní park, kam byly údajně vpraveny změny neprojednané s regiony. Vy jste říkal, že jste tam projednávali ty změny, a dle mých informací budou obce proti tomuto plánu podávat žalobu.
Děkuji paní poslankyni za jasnou a stručnou otázku.
Děkuji za tu otázku, paní poslankyně. Vy hovoříte o tzv. plánu péče, tedy o základním koncepčním dokumentu, podle kterého se řídí správa Národního parku Šumava. K tomu plánu péče přišlo celkem 157 připomínek. Daleko více než těch, které nebyly vypořádány ve prospěch obcí. Nicméně podle zákona, my jsme si na to samozřejmě nechali udělat i právní rozbor, podle zákona samozřejmě jde o to vypořádat připomínky, ale buď je akceptovat, nebo je vysvětlit, nebo je odmítnout. Takže to není o tom, že všechny připomínky, které přijdou ze všech stran, musí být akceptovány. Takže nevím o tom, že by byla podána žaloba.
Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně si již nepřeje doplňující otázku.
Děkuji ještě jednou za slovo. V tomto zákoně se hovoří, že - cituji: Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů. Prosím o vaše vyjádření k tomuto problému a děkuji předem za písemnou odpověď.
Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně, neboť pan ministr průmyslu a obchodu je nepřítomen. A nyní poprosím poslance Jana Zahradníka, kterého tady nevidím. Pan ministr Brabec se tváří zklamaně, nicméně musíme tuto interpelaci zrušit.
Děkuji za slovo. Ačkoli rámcově vzdělávací program pamatuje na mravní stránku osobnosti žáka v řadě vzdělávacích oblastí a prakticky ve všech průřezových tématech, vždy se jedná o ohraničený výsek žákovy osobnosti. Jednou v rámci pokroku v oblasti kognitivních schopností, jindy v nácviku dovedností. Pouze etická výchova si však klade za cíl pomoci žákům vnímat sám sebe jako komplexní osobnost s tělesným, duševním a sociálním rozměrem. Základním učivem v uvozovkách je pochopení vlastní důstojnosti a důstojnosti druhých. Základní dovedností je naslouchat druhým a snažit se je pochopit. Jen v etické výchově je čas mluvit o tom, že myslet a jednat pozitivně a rozhodovat se pro dobro se vyplatí nám samotným i všem ostatním, jakkoli je to v rozporu s tím, co vidíme kolem sebe. Nechci dlouze rozebírat, čím jsou charakteristické projevy etické výchovy, je jich však akreditovaných několik. V minulé interpelaci jsem se také soustředila na podporu primární prevence rizikového chování a zdůrazňuji, že velký otazník visí nad sexuální výchovou na školách. Právě etická výchova je, domnívám se, tím správným zastřešením pro tyto dvě oblasti. Je na to však potřeba dobře připravený pedagog. Akreditované kurzy existují, učitelé však o nich nevědí nebo jsou pro ně finančně těžko dostupné. Pane ministře, vím, že s otevřenou rukou se na vás obracejí subjekty se stovkami dobře míněných projektů. Finanční prostředky tak umožňují, aby se jednotlivé školy alespoň seznámily s koncepcí etické výchovy. Bylo by mi ctí osobně se připojit. Pokud ne, zda podpoříte její obnovení. Pane ministře, dnes dopoledne jsme se všichni shodli na tom, že míra absence slušnosti, úcty k druhému, míra nárůstu agresivity, vyhrožování a sprostoty je už tak velká, že otřásla služebně nejstaršími členy tohoto zákonodárného sboru. Ačkoli jsem velký optimista a věřím, že nikdy není pozdě na nápravu sebe sama, větší garanci přece jen vidím ve výchovném působení na děti. Jsou oblasti, v nichž my dospělí jsme spíše antivzor.
Děkuji, pane místopředsedo. V současné době ministerstvo spolupracuje s Etickým fórem České republiky a s Etickou výchovou, obecně prospěšnou společností.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za odpověď, kterou si beru k srdci. Je povzbudivá.
Není to pravda. Ale to není tolik podstatné.
Pokud si přeje pan poslanec položit ještě doplňující otázku, má nyní prostor.
Takže nerad bych, aby se tady před veřejností prohlašovalo, že to byla nějaká nucená demonstrace, kam byli lidé nahnáni. Samozřejmě že se asi budete lišit ve svých názorech.
Ještě využiju ten čas. To je prostě relativně minimalistický návrh. S tím odvolání pana Mánka nesouviselo. I z druhé strany, takže věřte. Příští týden budu trávit další tři dny na Šumavě, budu hovořit se starosty a s kýmkoliv si o tom rád znovu popovídám.
Končím tuto interpelaci a prosím pana poslance Jiřího Štětinu, který interpeluje pana ministra Chovance.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Pokud kontrola hospodaření na ÚZSI vlastními kontrolními mechanismy v souladu se zákonem o finanční kontrole je nedostatečná nebo nebyla vůle kontrolovat, žádám, aby Nejvyšší kontrolní úřad provedl hloubkovou kontrolu koupě, rekonstrukce a prodeje objektů, které jsou údajně provozovány ÚZSI a jsou na listech vlastnictví Ministerstva vnitra. cz informace, které sdělil anonym ministru vnitra Kubicemu o novém objektu Praha na Pavím vrchu. Jednalo se o výběrové řízení ve prospěch firmy HOCHTIEF, nabídku, původní cenu, nárůst finančních nákladů a byly vzneseny pochybnosti o využitelnosti pro operativu zahraniční rozvědky. Vážený pane ministře, dovoluji si vás požádat o vysvětlení, zda tyto údaje lze potvrdit nebo vyvrátit. Dále prosím o sdělení, jak byl prošetřován anonym, který jako první upozornil na nehospodárné využívání finančních prostředků na zahraniční rozvědce.
Dalším vystupujícím bude pan poslanec Karamazov. Ten je přítomen a je to ve věci podpory technických oborů.
Vážený pane ministře školství, rád bych se zeptal na problematiku podpory technických oborů na českých vysokých školách. Je zřejmé, a to zvláště v poslední době, že míra nezaměstnanosti absolventů humanitních oborů je výrazně vyšší než u absolventů oborů technických. Je zřejmé, že je to téma citlivé. V současné době se míra nezaměstnanosti a další faktory uplatňují zejména v takzvaném koeficientu kvality, který ovlivňuje financování vysokých škol, ale nikoliv dostatečně. Moje otázka tedy zní. Uvažujete o přímé selektivní a adresné podpoře technických oborů na českých vysokých školách?
Pane ministře, prosím, máte slovo.
Děkuji za dotaz. Zároveň podporujeme technické vzdělávání na základní a střední škole.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní bych konstatoval omluvy neúčasti na dnešním jednání. Potom budeme pokračovat dalšími neprojednanými body z bloku smlouvy a z bloku zprávy. Eviduji přihlášky na změnu programu. Prosím, pan poslanec Radim Fiala.
Dobré ráno všem. Neodpustím si v úvodu svého vystoupení jednu poznámku. Možná že by bylo praktičtější říci jen ty, kteří tady jsou.
Děkuji vám. Pane předsedo, máte slovo. Ano, děkuji.
Pro mě to není nic příjemného. Já vám pošlu příjemnou odpověď a samozřejmě budu to detailně probírat s generálním ředitelem Českých drah, co ho k takovému činu vedlo.
Děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministryně, v souvislosti s interpelacemi mého kolegy Josefa Šenfelda a jeho upozorněním v dubnu tohoto roku vám předkládám tuto interpelaci.

Tento specifický parametr podle mého názoru nesmyslně dopředu vylučoval zadavatele zařízení s 20 detekčními zónami. Vyhodnocení nabídek mělo proběhnout dne 11. dubna 2014, avšak na profilu zadavatele jsem se o průběhu zadávacího řízení dozvěděla pouze tu skutečnost, že zakázka byla zadána, systémové číslo mohu dát k dispozici.
Pokud jste měla pocit, že jsem zkomolil vaše příjmení, tak se omlouvám, ale četl jsem ho tak, jak je zde uvedeno. Takže omlouvám se za případné komplikace, ale snažil jsem se, aby to znělo správně.
Vážený pane nepřítomný vicepremiére, moje interpelace se týká přípravy státního rozpočtu na rok 2015 ve vztahu k oblasti vzdělávání. Informace, které proběhly médii, jsou značně rozporuplné a zvedly vlnu nevole jak u pracovníků školství, tak u školských odborů. Nejdříve jsme se dozvěděli, že platy ve školství mají být zmrazeny. Zmíněná částka vzhledem k dlouhodobému podfinancování oblasti vzdělávání je naprosto nedostatečná. Ostatně potřebu výrazně navýšit finance pro školství si vzala za své i současná vláda ve vládním prohlášení. S jakou částkou pro resort školství v návrhu počítáte? Budete jednat o navýšení částky na platy ve školství se školskými odbory? Platí dosud vládní prohlášení vaší koalice, ve kterém jako jednu z priorit zmiňujete právě oblast školství?
Pan poslanec Korte bude dalším interpelujícím, a to na paní ministryni Helenu Válkovou, která je omluvena.
V našem případě, v případě vašeho resortu, jsou to státní zastupitelství a soudy. Zástupci ministerstva, kteří byli vámi na jednání komise delegováni, komisi sdělili, že ministerstvo tyto případy neeviduje. To znamená, že nekontroluje, zdali tato povinnost je plněna.
Týká se to českého jazyka a literatury, matematiky a jejích aplikací, anglického jazyka, francouzského jazyka a německého jazyka. Proto se domnívám, že standardy, které skutečně stanovují minimum, od něhož nelze ustoupit, mohou pomoci také třeba žákům, kteří často zažívají pocit neúspěchu a tímhle jasně stanoveným a dosažitelným cílem mohou být motivováni.
Myslím si, že toto máme dobře podchyceno.
Viděl jsem u pana poslance radost v očích, nicméně ptám se, jestli si přeje doplňující otázku. Nepřeje, takže to byla opravdová radost. Další řádně přihlášený je pan poslanec René Číp. Připraví se pan poslanec Karel Šidlo.
Děkuji za slovo. Tato komunikace je stěžejní pro tuto část Ostravy a dotýká se asi 90 tisíc jejích obyvatel. Do doby jejího dokončení dochází stále k přetěžování komunikací a k nepříznivému vlivu na životní prostředí v obvodu a na snižování kvality života jeho obyvatel. Z médií se dnes dovídáme mnoho i rozdílných informací a mnohé z nás by zajímal aktuální skutečný stav. Na tuto stavbu v Porubě čekají již mnoho let. Zakonzervování její výstavby ministrem Bártou ji značně opozdilo. Bylo by také velmi zajímavé informovat občany o nákladech, které si ono zakonzervování stavby vyžádalo.
A teď k vaší otázce. Důvodem je nedokončené majetkoprávní vypořádání.